Dobře, takže se přidáváte ke kolegům, kteří to navrhl v obecné rozpravě. Takže se tímto přihlašujete ke svému pozměňovacímu návrhu pod tímto číslem? Teď si přeje využít přednostní právo pan předseda klubu KDU-ČSL pan poslanec Mihola.
Děkuji.
Také děkuji.
Děkuji za slovo. Stručné odůvodnění. Myslím, že návrh respektuje v zásadě hlavní myšlenky předkladatele, nicméně je to pokus o zmírnění aplikačních dopadů na malé prodejce, kteří mají samostatné prodejní plochy menší než 200 metrů právě v těch velkých obchodních centrech. Děkuji za pozornost.
Pokud se nikdo další nehlásí, tak podrobnou rozpravu končím. Děkuji jak paní zpravodajce, tak panu senátorovi. Budeme pokračovat bodem Z pověření vlády tento návrh uvede pan ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Předpokládám, že samozřejmě toto bude téma, které nejen opozici, ale další kolegy bude zajímat především, a tak se u něj dovolím na chvilku zdržet. Tyto částice pronikají do dýchacího traktu, kde se ukládají a způsobují onemocnění dýchacích cest a rizika dalších onemocnění. Jedním z nejvýznamnějších zdrojů jemných prachových částic jsou spalovací zdroje na tuhá paliva používané k vytápění domácností. Podmínkou je, že příslušnému orgánu ochrany ovzduší, což je obecní úřad obce s rozšířenou působností, vznikne opakovaně podezření, že stacionární zdroj je provozován v rozporu s povinnostmi stanovenými zákonem o ochraně ovzduší. V případě prvního podezření orgánu ochrany ovzduší provozovatele písemně upozorní na podezření na porušování povinností, poučí jej o povinnostech spojených s provozem spalovacího zdroje a o důsledcích opakovaného podezření v podobě možnosti provedení přímé kontroly u zdroje.
Já navážu na pana ministra.
Děkuji panu zpravodaji.
Je to tedy jeden ze zákonů, který od nás Evropská unie zřejmě pod nějakými sankcemi vyžaduje.
Zaměstnávají desetitisíce lidí po světě. A já říkám jednu věc: stát má a může podnikat. Pokud to umí, dává to smysl a je to přínosem pro ten stát a pro tu společnost, pak nechť, ať stát klidně vaří pivo. Takže prosím, podívejme se na to i z tohoto úhlu pohledu, že tento podnik opravdu z celospolečenského hlediska je přínosem pro národní hospodářství.
Eviduji tři faktické poznámky. První má pan předseda Kalousek, po něm pan poslanec Jan Klán a pan poslanec Stupčuk.
Ale nemohl jsem nereagovat na to slovo o těch symptomech. Mě by fakt zajímalo, jestli pan ministr zemědělství, člen konzervativní křesťanské strany, fakt věřil tomu, co teď říká. To se stalo se zprivatizovaným Prazdrojem. To samé by se stalo se zprivatizovaným Budvarem.
Dovolte, abych reagoval na své předřečníky. To můžeme přirovnat i například k cukrovarům. Bylo to skoro přes miliardu korun - ne korun, miliardu dolarů. Tady si musíme uvědomit, že Budvar přináší peníze do státního rozpočtu. A dokonce v řadě ohledů vláda s tím příjmem i počítá. To už se dávno tenkrát mohlo všechno vyjednat a nemuseli jsme to tady řešit dneska.
Děkuji.
Ne, tak já, pane ministře, s vámi souhlasím, už jsem to řekl ve svém prvním vystoupení. A to je ten základní problém. To znamená, kdo řekne: tohle jste začernit měl, tohle už ne, a proto ta smlouva je neplatná zpětně. Takže já chci říct, že samozřejmě ta problematika je mnohem složitější, ale jsem rád, že jste s tímto návrhem přišel, rozumím tomu a podporuji ho.
Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Zahradník, připraví se pan poslanec Leoš Heger. Prosím, pane poslanče.
Situace s Budvarem je ještě trochu jiná. Tedy je to pivo prodávané pod značkou Budweiser Budvar. Proto bych chtěl před tímto zákonem Sněmovnu varovat. Ale já si prostě myslím, že to nebude mít žádný účinek. To, že se ti lidé možná budou bát. Děkuji za pozornost.
Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Jiří Junek.
To je jedna věc.
Pokaždé když některá zájmová skupina ve zdravotnictví požaduje více prostředků, požaduje zároveň zvýšení této dotace ze státního rozpočtu. Prostředky zdravotních pojišťoven nadále zůstanou ve vlastnictví zdravotních pojišťoven a nehrozí, že by je nebylo možné použít na péči. Jen budou místo na účtech v komerčních bankách vedeny na souhrnném účtu státní pokladny v České národní bance. Pro plátce pojistného se prakticky nic nemění ani nezmění. Bude možné nadále přijímat hotovost. Vkládat ji bude možné na účty u České národní banky prostřednictvím poboček komerčních bank i tam, kde nesídlí pobočka České národní banky. Takto je to napsáno i v návrhu novely zákona. Úroky ze souhrnného účtu jsou příjmem státního rozpočtu. Co se týče včasného odesílání peněz, vyjádřené obavy jsou přehnané. V zásadě se tedy jedná o posunutí plateb o jeden den, což opravdu nepředstavuje problém, se kterým by nebylo možné se jednoduše vypořádat lepším plánováním cash flow.
Není tomu tak. Nejdříve paní poslankyně Soňa Marková, připraví se pan kolega Jiří Skalický.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych přece jenom ještě řekla pár slov. Budu se možná trošku opakovat, protože minule jsem své vystoupení nedokončila. Nebudu už mluvit příliš obecně, pouze bych chtěla říct a i řekněme trochu polemizovat s panem ministrem ohledně toho, co se týká zdravotních pojišťoven. To je podle mne základní věc. Zdravotní pojišťovny nepracují s financemi státu, ale s pojistným, které platí zaměstnanci, zaměstnavatelé a další osoby, které platí pojistné. Do budoucna by se měly tyto zdroje brát přímo z pojistného. Zatím se mohou řešit vkladem u komerčních bank. Česká národní banka nedisponuje pobočkovým systémem. Česká národní banka řeší tento problém dohodou s komerční bankou. V navrženém znění pod státní pokladnu spadnou i účty zdravotních pojišťoven, které nejsou generovány ze zdravotního pojištění, ale z tzv. zdaňované činnosti. Není tedy důvod, aby spadaly pod státní pokladnu. To je řešeno pozměňovacím návrhem, který když bude přijat, tak vlastně se tento problém vyřeší. Česká národní banka nezvládá akceptovat příkazy ve stejný den, dojde tedy k prodloužení lhůty mezi zadáním příkazů a transferu prostředků. Doposud takové informace sdělovaly povinné subjekty Ministerstvu financí přímo. Není mi přesně znám rozsah informací, které budou mezi Ministerstvem financí a Českou národní bankou proudit. Hrozí nátlak ze strany Ministerstva financí? Když neponecháte, nedostanete? Dosud se vztahovalo pouze na výdaje státního rozpočtu. Důvodová zpráva nepodává moc konkrétních údajů. U tohoto oprávnění tedy nemáme zákonem garantovaný postup ani rozsah takového oprávnění. Může tedy Ministerstvo financí selektivně určit termíny plateb jednotlivým subjektům či výši transferů a na jak dlouho? Zástupci Ministerstva financí hovoří maximálně o výši jednotek dní, ale nikdo nebyl schopen zaručit, že se nejedná o zneužitelný nástroj. Z výše uvedených důvodů je nutné podle mého názoru ve třetím čtení hlasovat pro pozměňovací návrhy schválené výborem pro zdravotnictví. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji paní poslankyni Soně Markové. Nyní pan poslanec Jiří Skalický, připraví se pan kolega Petr Bendl.
Děkuji panu poslanci Zahradníkovi, který byl zatím posledním řádně přihlášeným do obecné rozpravy. Ptám se na závěrečná slova. Pane ministře, prosím, máte slovo.
Ale je to průměr. A ten člověk může říct: No, jo, ale to jsem nepálil já, to pálil někdo přede mnou, můj děda nebo člověk, který v tom baráku bydlel předtím. To se prostě nedá poznat. Jediné, kde se to dá udělat, je rozbor popela. Ono to fakt nejde vyzkoumat, fakt to nejde prokázat, to prostě nejde. Ony jsou skutečně fyzicky neměřitelné. Já jsem ji sám viděl. Je to věc, která reálně existuje.
Prvním bodem našeho dnešního odpoledního jednání je Už vidím pana senátora Bublana.
Navrženo je zakázat prodej pouze v sedmi dnech roku. Zákaz by neplatil v době, kdy byl vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav. Sociální dopad bude velmi příznivý. Volné dny budou nejen pro zaměstnance dotčených obchodů, ale i pro ostatní obyvatelstvo příležitostí pro intenzivnější rodinný život, pro společné výlety, kulturní akce, sport a jiné aktivity.
Děkuji panu senátorovi Bublanovi. - Pardon, pana poslance Šidla zastoupí paní poslankyně Matušovská.
Ještě vás, pane kolego, přeruším a znovu požádám sněmovnu o klid. Prosím tedy, abyste věnovali pozornost tomu projednávání, anebo diskuse, které se toho netýkají, opravdu vedli mimo jednací sál... Pokračujte.
Týká se samozřejmě tématu, které bylo diskutováno na zdravotním výboru velmi intenzivně, a to jsou účty zdravotních pojišťoven u České národní banky. Svůj příspěvek bych rozdělil na dvě části. První část se týká opravdu vedení účtu u České národní banky, a zde bych jenom v krátkosti chtěl říct, že se opravdu jedná historicky o systém veřejného zdravotního pojištění, který byl vždy koncipován jako samostatný, samosprávný a oddělený od státního rozpočtu. Vybrané pojistné plnění není příjmem státu, ale jde o samostatný příjem veřejného zdravotního pojištění. Jsem přesvědčen, že z fondu zdravotních pojišťoven nemá a neměla by být dotována obsluha státního dluhu. Cituji: "Nechci mluvit o zdravotnictví, nechci mluvit o tom, kolik potřebujeme pojišťoven. Je to čistě pragmatická finanční operace, která nám vylepší, ano, vylepší nám dluh." Čili tam ten postoj Ministerstva financí je naprosto explicitně a jasně deklarován. Zařazení zdravotních pojišťoven do kapitoly státní pokladny s tím, jak bylo uváděno v důvodové zprávě, že se jedná o nezbytné navýšení míry kontroly nad finančními toky, působí s ohledem na speciální úpravu dohledu nad hospodařením zdravotních pojišťoven trošku účelově. Ten dopad bude zejména v oblasti vymáhání dlužních pohledávek. Nebudu ho citovat celý. h) termíny a rozsah režimu realizace plateb atd. Jsem přesvědčen, že v této formulaci je opravdu skryto riziko a potenciál selektivního rozhodování správního orgánu a možnost znevýhodnit nebo ovlivnit vybraný subjekt. Je totiž velmi zajímavé, že tento návrh a tato formulace zákona v předložené podobě vůbec neřeší formu tohoto oprávnění ani procesní stránku. Tady v tomto bodě, v tomto paragrafu, vidíme riziko, které není detailně popsáno, jak s ním bude nakládáno dále. Čili shrnuto, účty zdravotních pojišťoven u České národní banky - je tedy změněn princip oddělování veřejného zdravotního pojištění od státního rozpočtu.
Děkuji panu poslanci Jiřímu Skalickému. Než budeme pokračovat v rozpravě, ještě přečtu omluvu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Chci říct, že rozumím ministrovi financí v tom, že chce koncentrovat moc a mít vliv i na oblast zdravotnictví.
Je to tak. On je upozorní úřad, ale oni prostě řeknou: Víte co, vlezte nám na záda, vy se k nám domů nedostanete, tak co nám chcete říkat.
Děkuji. Já budu rychlý. Dle mého osobního názoru ten zákon je schopen projít do druhého čtení, což i doporučuji.
Už nelze hovořit. Ano, děkuji. Omlouvám se. Zahajuji hlasování o zamítnutí předloženého návrhu. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Další návrh pana poslance Zahradníka je návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Kdo je pro vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh nebyl přijat. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Přistoupíme tedy k hlasování. Zahajuji hlasování o přikázání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Kdo je proti? Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání?
Navrhuji výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, protože se to týká také obcí.
Má ještě někdo jiný návrh? Není tomu tak. Budeme hlasovat tedy nejprve o přikázání tohoto návrhu výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Zahajuji hlasování o přikázání tomuto výboru. Návrh byl přijat. O přikázání tomuto výboru jsem zahájil hlasování. Kdo je proti? Konstatuji tedy, že jsme tento návrh přikázali výboru pro životní prostředí jako garančnímu a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako dalšímu výboru. O tomto návrhu zahajuji hlasování.
U nás žádný pozměňovací návrh nepadl. Nevím, jak je to u kolegů.
Mám do ní zatím dvě přihlášky. Slovo má pan poslanec Kubíček a připraví se pan poslanec Karamazov. Děkuji. Prosím pana poslance Karamazova a po něm se připraví pan poslanec Bendl.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, nemohu skoro uvěřit tomu, že opět jednáme a výbory podporují tak nesmyslné opatření, jako je omezení otevírací doby obchodů. Skutečné problémy existují. Stačí jmenovat například imigrační krizi. Zkusme si připomenout alespoň zlomek zásahů do svobodného života, které nám připravila elektronická evidence tržeb, kontrolní hlášení DPH, povinné předškolní vzdělávání, registr smluv i pro obchodní společnosti se státní účastí, registr sportovců, reflexní vesty, zákaz automatů se slazenými nápoji ve školách. A nyní přichází další restrikce v podobě zákazu prodeje o státních svátcích. Skutečných výzev se tato vláda zjevně bojí, proto vymýšlí různá socialistická opatření, kterými ospravedlňuje svoji existenci. Když koalice přichází s návrhem na omezení otevírací doby obchodů, dobře tím ilustruje rozdílnou optiku, kterou vnímá občany levice a pravice. Musím se ptát: Skutečně si tato Sněmovna myslí, že největším nepřítelem státu jsou hypermarkety otevřené i ve státních svátcích? Z úst levice jsem slyšel několik tezí, které lze jen těžko považovat za relevantní argumenty. Ti, kteří volají po zavření obchodů, většinou tvrdí, že svátek lze trávit lépe než nakupováním. Také radši vyjdu s rodinou do přírody, než abych pěkný den prožil v nákupním centru, ale nikomu to nevnucuji. Levice jde ale ještě dál. Tvrdí, že co je správné pro jednoho, musí být dobré i pro druhého. Že existuje nějaký univerzální ideální způsob nejen trávení volného času, ale i vidění světa a myšlení. Tento postoj je samozřejmě velmi nebezpečný. Vede k přesvědčení, že jedině můj názor je ten správný, že ostatní nemají právo jednat podle vlastních preferencí. Je to názor, který značí nedůvěru v lidi a pasuje je do role nesvéprávných dětí, za které musí rozhodovat někdo cizí - samozřejmě stát. Dokonce i tam, kde smějí nakupovat. Pokud ale začneme jednat za někoho jiného, ubíráme mu jeho svobodu rozhodnout se a již stojíme na cestě k totalitě. Jistě zpočátku možná nenápadné, později zcela přímé. Pokud nyní neřekneme dost, co přijde příště? Bude nám nakonec vláda určovat, co můžeme jíst, kam jet na dovolenou a s kým se přátelit? Druhý okruh argumentů cílí na zaměstnance, kteří mají ve svátek službu. Podle mnohých nemohou trávit výjimečný den se svou rodinou. V první řadě musím připomenout, že obvykle jsou tyto služby mezi zaměstnanci oblíbené, protože jsou lépe finančně ohodnoceny. Musíme také vidět realitu.